Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? Hlasování končím. Návrh byl přijat.
O tom budeme hlasovat.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Přihlášeno 187 přítomných, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím.
A pak ten, který získá nejvíce hlasů, o tom se hlasuje.
Ano, budeme postupovat orientačním hlasováním. Jenom poprosím, já budu přednášet jednotlivé návrhy a prosím, abyste svými hlasovacími zařízeními hlasovali pouze ano.
Je to zpochybněná záležitost. Já jsem se domníval, že jsem to přednesl, protože věřím v hlasovací zařízení i ve svůj zdravý rozum. Znovu opakuji - jsem přesvědčen, že jsem hlasoval, že se zdržuji. Proto zpochybňuji hlasování a žádám o nové hlasování.
Já přicházím s tím, že chci připomenout praxi této Sněmovny. Takhle to přece v minulosti bylo.
A chtěl bych tímto zpochybnit hlasování.
V tom případě budeme opakovat hlasování o závěrečném usnesení. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Kdo je proti návrhu? Nevidím...
Velmi se omlouvám dámy a pánové, že vás ještě zdržím. Nicméně jsem si zcela jist, že jsem se zdržel hlasování, a tentokrát mám na sjetině opravdu, že jsem se zdržel hlasování. Teď bylo to hlasování fér.
Dámy a pánové, přeji vám pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel a já vás žádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích, protože přistoupíme k závěrečnému hlasování. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Konstatuji, že o všech návrzích bylo hlasováno. Dobře.
Poprosil bych o deset minut na jednání našeho poslaneckého klubu.
Dobře, vaší žádosti vyhovím.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Přihlášeno 187 přítomných, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Ano. Hlasování končím.
Přerušení jednání v okamžiku před opakováním hlasování, vyhlášení přestávky na žádost klubu není možné." Vychází to z usnesení Poslanecké sněmovny, konzultoval jsem to s vedením Sněmovny. To znamená, v tento moment budeme pokračovat.
Já tomu rozumím. V tom případě svoji námitku stahuji.
Takže text platných usnesení je zkompletován. S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Začátkem každého volebního období probíhá rekapitulace všech dosavadních usnesení a potvrzování jejich platnosti. Toto je jeden z mála případů, kdy není právo na udělení přestávky. A já bych chtěl z tohoto místa teď, v tomto okamžiku, vyzvat, abychom se zklidnili. Stejně jsme všichni rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Já jenom řeknu, že poprvé v historii jsem hlasoval pro takovýto zákon, myslím tím pro ten komplexní zákon, nejen o nějakých zastávkách a podobně. Nebylo nás, pravda, moc. Pojďme to odhlasovat, ať můžeme dělat i jinačí věci.
Ano, udělím přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Diskuse se téměř nebude konat a po třech minutách to bude schváleno. Ujišťuji, že to bude víc než sto miliard korun. A že nám to bude všem jako tak skoro jedno.
Tak v první řadě se chci velmi důrazně ohradit proti slovům o vydírání jakéhokoliv poslance.
Já vás požádám, poslankyně a poslanci, abyste na sebe nepokřikovali!
To není nic výjimečného.
Ale to není pozměňující návrh k tomu, co jsem řekl jako procedurální návrh. Ale jestli chcete ocitovat usnesení, já ho přednesu. Přerušení jednání v okamžiku před hlasováním, před opakováním hlasování, vyhlášení přestávky na žádost klubu není možné." To znamená, z toho důvodu je procedurální návrh hlasovatelný. Zazněl zde procedurální návrh na přerušení do pátku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já vás požádám o klid. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Podmínky prodeje, podeje alkoholických nápojů - to je právě ta chyba, tam má být podávání - a o tom se bude hlasovat.
Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Stanovisko garančního výboru? Hlasování končím.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ano. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Jsou zde dotazy na přestávku. Ano. Tento návrh nebyl přijat. Rozumím, že je to klíčové hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Usaďte se na místa.
Děkuji za slovo.
Ano. Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Opravdu začnu jmenovat. Vodní dýmky. Tento návrh nebyl přijat.
Pane poslanče, chcete na mikrofon nebo vidíte rozpor v hlasování? Ano, já to také tak v podkladech mám. Poprosím pana zpravodaje o vyjádření.
Pan poslanec Benda má pravdu, takže je to nehlasovatelné.
Takže já jsem hlasování nezahájila. Takže prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím.